A nyní již vyzývám paní poslankyni Vladimíru Lesenskou, aby přednesla svou interpelaci na pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka a aby tak zahájila blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců a poslankyň.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Protože tam nakousl některé věci, tak by mě zajímalo, jak vlastně ty maturity budou vypadat. Studenti středních škol a gymnázií jsou už nějakou dobu zvyklí na určitou podobu maturit, jsou na ně čtyři roky připravováni a s nějakými velkými změnami úplně nepočítají.
Děkuji za vaši interpelaci. Nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Taťány Malé na pana ministra školství Petra Gazdíka. Prosím, ujměte se slova.
Takže bych se chtěla zeptat, jestli připravujete nějakou koordinaci tady těchto zkoušek v následujících letech nebo jak k tomu ministerstvo přistoupí.
Děkuji a nyní odpověď pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, přestože mě poměrně překvapuje, že tento problém jste zaznamenala až po osmi letech vlády, v které byla ANO, rozumím. Přesto vám rád vyjdu vstříc a budu se ten problém snažit řešit. Vždy ta vyhláška je vydána do 15. ledna daného roku, čímž se Ministerstvo školství snaží, aby se právě sladily přijímací zkoušky na vysokých školách a termíny maturitních zkoušek. Konkrétní termíny konání profilové části maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy. Ministerstvo kromě tohoto daného rozmezí ty zkoušky nijak neovlivňuje. Ředitel školy má pravomoc vytvořit časový rozpis konání ústních zkoušek například v daném zkušebním termínu dané třídy tak, aby den, kdy žák koná přijímací zkoušky na vysoké škole, nemusel konat profilové maturitní zkoušky, což je vstřícný postoj školy k jejímu žákovi. Určení konkrétních termínů přijímacích zkoušek je ale v gesci vysokých škol. Je strašná škoda, že jsem o té otázce nevěděl, protože jsem sem přišel ze zasedání konference rektorů. Hned bych je o tomto problému informoval a slibuji vám, že se budu snažit tu problematiku řešit, byť možnosti jak vyhlášky, tak Ministerstva školství jsou v tomto směru omezené zákonem. Budu ale apelovat na pány rektory a jejich dobrou vůli.
Děkuji a my můžeme přistoupit k další interpelaci, a sice pana poslance Vladimíra Zlínského na paní ministryni Helenu Langšádlovou. Připraví se paní poslankyně Pošarová v mezičase.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, mám na vás dva dotazy.
Děkuji, pane poslanče, a nyní se ujme slova paní ministryně.
Vzorky těchto patogenů jsou uloženy v trezoru a pracovník bez patřičného oprávnění nemá k těmto vzorkům přístup. A tak, jak jsem se seznámila například a konzultovala jsem tyto otázky v té obecné rovině, tak mi opravdu není známo, že k tomuto zneužívání by v České republice docházelo.
Děkuji, paní ministryně, a je zájem o doplňující dotaz?
Paní ministryně, děkuji za odpověď. Podařilo se docílit náhodné i cílené mutageneze a u některých také transdukce bakteriofágem. Doposud nebyla geneticky modifikována Treponema pallidum.
Děkuji a paní ministryně ještě zareaguje.
Pane poslanče, mně tato bakalářská práce samozřejmě není známa. Velice ráda se s tím seznámím, a pokud byste měl jakákoliv podezření, že k něčemu, co je nebezpečné a eticky nepřijatelné, dochází, tak ráda se s tím seznámím. Ale budu ráda, když si ověřím zdroj a přesvědčím se o tom, z čeho vychází.
Také děkuji a my přistoupíme k další interpelaci, a sice paní poslankyně Marie Pošarové.
Vážený pane poslanče, děkuji za tu otázku. Nové ceníky se přece týkají nových klientů. Ano, problém to je, ale týká se to nových klientů. Takže i tady pomáháme občanům, aby měli sníženou spotřebu energie. Z toho je vidět, že lidé tento příspěvek využívají. Tak to mně, prosím, neříkejte, že není podstatné. A hlavně to neříkejte těm lidem, protože ti lidé takovouhle částku poznají a opravdu jim pomáhá. Tak já ještě jednou všechny vyzývám, ať se podívají na Deštník proti drahotě, ať se podívají na tu část, která se jich týká, ať se nebojí požádat si o podporu ze strany státu. Jsme v nesmírně obtížné době a my děláme všechno pro to, aby si lidé s rostoucími cenami energií a potravin poradili.
Děkuji, pane premiére. Já se zeptám, jestli pan poslanec chce položit doplňující otázku? Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane premiére, my doma máme deštník jeden a ten používáme venku, když prší. Protože když se podíváme jenom do sousedního Německa, tak se podívejme na dnešní ceny paliv. Mně se tady vůbec nelíbí, jak se pořád říká: Ano, může za to vláda Andreje Babiše.
Já s tím, pane poslanče, docela šetřím, s tou kritikou. Pusťte si někdy interpelace pana předsedy Babiše z minulého volebního období a uvidíte, jak se ty interpelace liší. Ale to já nechám na lidech, ať si to srovnají, však oni to dobře dokážou. Vy se tady vysmíváte Deštníku, ale nevysmívejte se tomu! Lidé potřebují tu pomoc. Každý se nemá tak dobře jako třeba vy. Lidé potřebují pomoc a lidé ocení, že se vláda snaží a že vláda bojuje i proti cenám energií. Já bych to tady nezmínil, kdybyste vy nepřišel s tím příkladem Německa, ale já myslím, že lidé to dobře vědí, protože kdo jezdí do okolních zemí, tak ví, kolik kde platí. My jsme udělali spoustu kroků.
Překročil to pan premiér i pan interpelující pan poslanec, takže oba. Nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec Oldřich Černý a připraví se paní poslankyně Karla Maříková.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády, již na začátku května proběhla tiskem zpráva, že majitel významné energetické skupiny Pavel Tykač nabídl vládě, že jí prodá levnější proud ze svých uhelných elektráren. To je dosti významná kvantita a českým domácnostem by to velmi v této nelehké době pomohlo. Jednalo by se o prodej elektřiny napřímo, tedy mimo burzu, což by znamenalo, jak jsem se dočetl, že by to byla elektřina bez emisních povolenek.
Než začneme, dovolila bych si přečíst omluvy. Dále zde mám omluvu pana poslance Jiřího Strýčka, a to mezi 14.30 až 18. hodinou, a to z důvodu návštěvy lékaře. Pak se omlouvá Jan Volný, a to dnes mezi 18. hodinou až půlnocí z pracovních důvodů a poslední omluva je od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, a to pan poslanec Aleš Dufek. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.
Rád bych informoval Poslaneckou sněmovnu o tom, že na základě dohody paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO a předsedů pěti koaličních poslaneckých klubů, pěti koaličních stran, by dnešní jednání bylo zakončeno v 18 hodin uplynutím ústních interpelací na členy vlády.
Také děkuji, pane předsedo, a nyní tedy začínáme s ústními interpelacemi na předsedu vlády.
Věřím, že jste, pane premiére, zaznamenal včerejší pokladní plnění státního rozpočtu. Tato čísla jsou tedy celkem logická. Nedošlo k hromadnému ochromení českého hospodářství. Ale dovolte mi, abych vám řekla konkrétní příběh. Čím dál častěji se na mě obracejí i podnikatelé, a já bych vám řekla jeden konkrétní příklad za všechny. Píše mi paní Baďurová.
To je jednoznačně protiinflační politika naší vlády. Když jsme připravovali ten protiinflační rozpočet, upravovali jsme to, s čím jste přišli vy, a snížili jsme takto významně deficit, tak jsme nemohli počítat s válkou na Ukrajině, nemohl s ní počítat nikdo, a to samozřejmě vyžaduje, abychom rozpočet nějakým způsobem aktualizovali.
V roce 2025 chceme oba tyto systémy spojit do jednoho. Cílem je nastavit systém tak, aby služeb školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga nebo asistentů pedagoga mohl využívat co nejširší počet žáků. Pokrýt se tak má i potřeba těch nejmenších škol pod 180 žáků, ve kterých není možné, aby tam psycholog působil na plný úvazek.
Děkuji a vnímám zájem o doplňující otázku.
Mám ještě jednu doplňující otázku. Tak se chci zeptat, jakým způsobem je to ošetřeno, aby nedošlo ke zhoršení?
Omlouvám se, tuto informaci v tuto chvíli nemohu potvrdit. Zjistím, případně vám odpovím písemně.
Následuje pan poslanec Radek Koten a poté se připraví pan Patrik Nacher. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat, protože vím, že Celkem za rok se dá říct, že to bude stát více jak 11 miliard, takže tam směřuje moje otázka.
Děkuji i za dodržení času. A já jen upřesním, že samozřejmě obdržíte odpověď písemně, také pan ministr Válek je omluven. Následuje interpelace pana poslance Patrika Nachera a připravit se může paní poslankyně Romana Fischerová.
Děkuji za slovo.
Také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Romanu Fischerovou.
Já tady mám interpelaci na pana ministra Víta Rakušana. Vážený pane ministře, ráda bych poukázala na problém, který trápí velké množství úředníků obcí, státních úřadů. Jde o to, že mnoho občanů zneužívá, nadužívá práva na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Takoví kverulanti často žádají o nesmyslné informace nebo je požadují v obrovských objemech, čímž zatěžují úřady. Vážený pane ministře Rakušane, dovoluji se vás zeptat, zda a kdy plánuje Ministerstvo vnitra předložit Poslanecké sněmovně novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, která by pomohla úřadům zabývat se jejich hlavní činností a odmítat kverulantské žádosti o přístup k informacím?
Děkuji za vaši interpelaci. Opět, pan ministr je řádně omluven, obdržíte odpověď písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Přeji dobré odpoledne.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 35, přihlášeno 146 poslanců a poslankyň, pro 144, proti nikdo. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předsednictvo TAČRu přitom v souladu se závaznými stanovisky kontrolních rad celkem dvěma stížnostem vyhovělo.
Děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.
Načetl bych to usnesení.
Do ní se hlásí pan zpravodaj, prosím.
Pověřuje zpravodaje výboru poslance Stanislava Fridricha, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny."
Také děkuji, pane zpravodaji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Kdo je proti? Hlasování číslo 36, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 139, proti nikdo.
Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, včera už jsme zažili delší rozpravu k tomuto zákonu.
Ano, tak to musíme napravit.
... a tím je pro mě neomezený počet náměstků, v hantýrce řečeno politických náměstků.
To je první důležitá část tohoto návrhu zákona. Druhá důležitá část se týká režimu dodavatele poslední instance. Musíme říct, že tento režim zafungoval a že nakonec nikdo nezůstal bez dodávek plynu či elektřiny. Nicméně přicházíme s parametrickými změnami, které jsou ve prospěch spotřebitelů. Současně přichází vylepšení, které je ve prospěch těch, kteří řádně platí. Pokud se jim stane, že spadnou do režimu dodavatele poslední instance a budou řádně platit, nemusí o nic žádat, nemusí nikam chodit a po třech měsících se stanou standardním zákazníkem dodavatele poslední instance, který jim poskytuje službu, respektive dodávku v tomto režimu. Tam dostane ze zákona, pokud ho schválíme, standardní smlouvu na dobu neurčitou jako kterýkoliv jiný zákazník toho dodavatele, který si vybral dodávky, ať už plynu, nebo elektřiny, na dobu neurčitou. To jsou dvě základní věci, které přináší tato novela. Děkuji za pozornost.
Prosím.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. To je potřeba takto vnímat.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, že povedeme obecnou rozpravu? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. A já tedy otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji dvě přihlášky s přednostním právem.
Jsem toho názoru, že energetický zákon je zcela zásadní věc, že bychom si na něm neměli vylamovat politické zuby, že k tomu jsou jiné příležitosti. To je do úvodu. Nicméně využiji toho, že tento zákon se teď prodiskutovává, a využívám i toho, že je zde ministr financí, a poprosil bych ho o reakci na tři výzvy, které zde v tomto kontextu uvedu. Nejde o to, že by v tom zůstali viset a že by to neustáli, jde o to, že by to potom s největší pravděpodobností promítli do cen. Čili já rozumím tomu, že je to mimořádné opatření - jsme v mimořádné době a to odpovídá tomu, co se teď děje, nicméně mělo by to být vyváženo ještě diskusí s těmi obchodníky.
Pane poslanče, já vás přeruším.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji za pozornost.
Děkuji pěkně. Další s přednostním právem se přihlásil pan ministr kultury.
Proto ten návrh na zkrácení na 30 dnů.
Eviduji váš návrh na zkrácení projednávání tohoto bodu ve výborech na 30 dnů. Jsme v obecné rozpravě, chci se zeptat, jestli se ještě někdo do obecné rozpravy k tomuto bodu hlásí? Nikdo takový není, obecnou rozpravu tedy končím. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby... Ano, eviduji zájem o odhlášení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takové usnesení? V hlasování číslo 48 bylo přihlášeno 137 poslanců, pro návrh hlasovalo 134, proti nebyl nikdo. Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak, nebudeme tedy o tom ani hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Já tedy konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu na projednávání ve výborech, a to na 30 dnů. Z pověření vlády předložený návrh by měl uvést pan ministr dopravy Martin Kupka, ale rozumím tomu, že i v tomto případě ho zastoupí pan ministr kultury, kterého tímto prosím, aby se ujal slova.
Předložený návrh zákona je zaměřen především na témata, jež musejí být předmětem vnitrostátní regulace za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, a to v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel. Přitom dochází k provázání implementace výše zmiňovaného nařízení se staršími nařízeními, týkajícími se schvalování technické způsobilosti traktorů a jejich přípojných vozidel, výměnných tažných zařízení, dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků těchto vozidel. Návrh zákona obsahuje i komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel, kde se zcela opouští povolování výroby vozidla. Návrh zákona dále vstupuje do právní úpravy schvalování dovezených vozidel.
Jsme přesvědčeni o tom, že k novele zákona o státní službě je nutné souhlasné stanovisko Evropské komise. To, co se nám nelíbí v tom návrhu, je to, že se ruší odborní náměstci, budou političtí náměstci, že se mění ta struktura, že se zdvojuje. A chci říct, že dnes na ministerstvu je to tak, že máme náměstka a máme ředitele odboru. Nově budeme mít náměstka, ředitele sekce a ředitele odboru, aby si to všichni uvědomili. Zároveň to, že mluvíme o budoucnosti 65 000 lidí, kteří dnes působí v ústředních orgánech státní správy. Jsou to lidi na hygienách, jsou to lidi na úřadech práce a dalších - pozemkových úřadech. A chtěla bych zdůraznit za hnutí ANO návrh na přepracování tohoto návrhu, kde by byla diskuse, kde by byl řádný legislativní proces.
Děkuji, váš návrh jsem zaregistroval. Ptám se, zda za navrhovatele nebo paní zpravodajka chce vystoupit?
Děkuji, pane předsedající. Já to spíše jenom shrnu, debata byla dlouhá. Máme tady tři procedurální návrhy.
Nyní tedy budeme pokračovat a dám hlasovat o jednotlivých návrzích. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom tento návrh vrátili k přepracování? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Prosím, paní zpravodajka.
Děkuji. Splním přání, nebude to hospodářský výbor, ale nicméně výbor pro regionální správu a veřejný rozvoj.
Děkuji. Je tady ještě nějaký další návrh? Nevidím, v tom případě dám hlasovat.